Jak je možné, že se tak spletli v odhadu počtu zapojených podnikatelů ve druhé vlně? Kde je těch 300 tisíc, které jste odhadovali?
Jsou zde dvě faktické poznámky. První pan předseda Filip. Prosím.
Je přece nepravda, že všichni museli pracovat, že tady byla povinnost pracovat. Vždycky jsme to učili. A já znal nejméně dva takové lidi v Českých Budějovicích, kteří měli přes milion korun na čtyřprocentní úrok v tehdejší československé státní spořitelně, a ti měli legální příjem a do práce chodit nemuseli. A to, že to udělá ústavní soudce, mě mrzí. Když to udělá politik, protože chce falešně argumentovat, tomu rozumím. Ale ústavní soudce by se toho dopustit neměl.
Kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom trošičku reagovat na pana kolegu Stanjuru o tom, jak si paní ministryně protiřečila. Takhle to bylo míněno.
Bohužel, je to evergreen. My jsme u návrhu státního rozpočtu navrhli konkrétní úspory. Tak je to úplně jednoduché. Zaměřme naši pozornost na rušení zbytečných dotačních titulů. Pak si nemusíme klást vždycky otázku, že vždycky, když navrhneme snížení daní, tak otázka není, kde uspoříme, ale kde ty peníze z lidí dostaneme jinde. Ale správnou metodou je ušetřit výdaje státu, zejména ty zbytečné, a jako první na řadě jsou dotace.
Myslím, že to je důležitý problém, který by se tady měl řešit. Tak s tím samozřejmě asi těžko něco naděláme tím, že změníme daňové sazby. A to už jsou skutečně čísla, která můžeme nastavit tím, že upravíme daňový systém. Takže část této poptávky my skutečně můžeme zasáhnout nějakou daňovou regulací, a proto bychom tuto otázku měli zvážit.
Nevím, jestli to mám registrovat jako návrh na prodloužení doby pro projednávání.
Já jenom chci říci, že se nejedná, že bychom bojovali proti nějakému zlému mezinárodnímu kapitálu. My skutečně chceme snížit daň panu Novákovi v Kostelci nad Labem, aby nemusel za peníze, které už si vydělal, platit daň ještě jednou. Takže to je celé. Nižší daně a jednodušší daně jsou lepší. Zrušit zbytečné daně je lepší. Zjednodušit daně je lepší. Jak správně řekl pan Adamec, tohle je názor některých z nás. To je celé, o čem se tady dneska bavíme. A druhá věc. Nejde jenom o mladé. To se týká nás všech. Takže bojujete i za sebe. Snižte tu daň a propusťte to do druhého čtení.
Já také děkuji a nyní tady mám ještě s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru. Tím mám vyčerpané všechny faktické poznámky i rozpravu. Tedy obecnou rozpravu končím a zeptám se, jestli jsou závěrečná slova. Dvakrát zazněl. Odhlásit, jasně. Posuneme se k dalšímu bodu, což je Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Petr Fiala.
Ještě jednou dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. My si dovolujeme předložit návrh jednoduchého zákona. Ten zákon existoval rok a půl a přinesl celou řadu komplikací. Nečekané komplikace zasáhly například lékárny, možnosti lidí, aby si obstarali o státních svátcích léky. To všechno je jenom stručný výčet vážných problémů, které ten zákaz přinesl. Důležité je, že ani navrhovatelé nikdy nedokázali zdůvodnit, jak vybrali ty vybrané státní svátky, jaký k tomu existuje klíč. A tak se teď potkáváme s tím, že je v tom opravdu zmatek a spousta lidí opravdu neví, ve který státní svátek obchody budou otevřené a kdy budou zavřené. Jak je tedy možné, že najednou prodavači v obchodech, které mají třeba 205 metrů prodejní plochy, mají jiné možnosti a jiná práva než prodavači, kteří pracují v obchodě, který má prodejní plochu 195 metrů čtverečních. Jaký je tedy důvod pro to, aby ty dvě skupiny lidí měly úplně jiné možnosti, úplně jiná práva.
Tolik omluvy, které dorazily. A budeme pokračovat. Navrhujeme tento postup. To je ze strany grémia a z mé strany vše. A poprosím, abyste se už usadili na svá místa a ztišili se, abychom rozuměli návrhu pana předsedy.
A současně vás žádám, vážený pane předsedo, o zařazení bodu 35 schváleného programu schůze jako bodu třetího do poledního jednání Poslanecké sněmovny téhož dne.
Jako druhý bod odpoledního jednání?
Jako druhý bod odpoledního jednání a bod číslo 35 jako třetí bod odpoledního jednání.
Myslím si, že to opravím jenom na záznam. V tuto chvíli má bod označení 39 podle nového pořadu schůze. Takže navrhujete to za tyto body? To znamená, byl by to ne druhý, ale třetí bod a čtvrtý bod? Můžeme takto postupovat? Já jenom říkám, jsou tam dva body. Takže třetí a čtvrtý, ano? Ptám se - pan předseda Stanjura.
Jménem skupiny předkladatelů stahuji návrh zákona, sněmovní tisk 18, bod programu číslo 6, který měl být původně zítra odpoledne jako druhý bod.
Navrhujete stažení, vyřazení z pořadu schůze, nebo berete zpět návrh zákona? Kdo je proti? A nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Grospiče. Jde o to, aby se ty dva body týkající se vydávání zařadily jako druhý a třetí bod odpoledního jednání zítra.
Dobré poledne. Ale mě zajímá konkrétní věc. Pronajímatel pronajme nájemci nějaký byt. On si tam zaeviduje trvalé bydliště, nájemní smlouva skončí. Mám takový dojem, že jedna moje, dá se říct známá musela soudně nechat zrušit svému synovi, který se potýkal s dluhy, trvalé bydliště ve svém bytě.
Děkuji, pane předsedající. Tam je totiž řečeno, s čím musí nebo nemusí souhlasit vlastník, pokud jde o to, kdo užívá ten byt. A pokud je to špatně, tak se o tom bavme, ale bavme se o tom v tom občanském zákoníku.
Pane ministře, nezlobte se na mě, ale vy tady směšujete dvě věci. Jedna věc je nájemní smlouva a druhá věc je přihlášení k trvalému pobytu. Samozřejmě vlastník může souhlasit tím, že podepíše s někým nájemní smlouvu, že mu ten svůj byt půjčuje. Ale měl by také souhlasit s tím, pokud ten nájemník si tam jde nahlásit například členy své rodiny.
Má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu." Trochu jsem to zkrátil, tohle je to podstatné z toho pravidla. Pokud se vám to pravidlo občanského zákoníku nelíbí, pojďme se bavit o tom, že ho změníme.
Také děkuji.
Já nevím, čí je občanský zákoník. Já jsem myslel, že platí pro všechny. To, co říkáte, klidně můžete navrhnout. My jsme připraveni o tom jednat a mluvit. My jsme navrhli něco jiného. Tak nám můžete říct, co se vám za ty tři roky povedlo, co jste prosadil, s kolika návrhy k diskusi s opozicí jste přišel. Ale vy tady opravdu zaměňujete pojmy. My se snažíme řešit problém, když to někdo zneužívá. A vy říkáte, že slušný občan se nemůže přihlásit, kde bydlí. Ale v tomto případě to skutečně neplatí. Slušní občané to nedělají, nemají s tím problém, nic.
Děkuji.
Pane ministře, já se se vší vážností ohrazuji proti vašemu označení váš občanský zákoník a vašemu občanskému zákoníku. Do té doby je to náš zákon. A propos, když už tady stojím a vidím, že dnes nejste hlasově indisponován, nemohl byste se nám konečně vyjádřit k větě vašeho předsedy vlády, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání?
Děkuji a budeme pokračovat v rozpravě. Přihlášen je pan poslanec Veselý.
Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já se vrátím k té věci samé. Musím říct, že kolegům z mého klubu, tedy z klubu ČSSD, jsem doporučil, abychom zákon podpořili k propuštění, jak říkal Pavel Blažek, do druhého čtení, nebo aby překonal první čtení. Přehlásit někoho z trvalého pobytu v místě bydliště na ohlašovnu úplně jednoduché není. Já jsem to prakticky dělal a není to fakt jednoduchá věc. To je i odpověď na dotaz Pavla Plzáka. Skutečně když někdo opustí byt, neznamená, že mu tam zaniká trvalé bydliště. Je to složitější proces. Musíme dokládat jako spoluvlastníci nebo vlastníci, že tam skutečně nebydlí. Ideálně nějaké svědecké výpovědi v papírové podobě a podobně. Nicméně, a tam bych se stanoviskem vlády souhlasil, opravdu přihlašování osob na ohlašovny je nepřiměřená zátěž. Nicméně to podle mě tento návrh nezhoršuje a měli bychom se tomu věnovat jiným způsobem a jinak. Jsou tam tetičky, strýčkové, bratranci, švagrové a někdy to může být opravdu nekonečný počet lidí, který by vlastně ten návrh devalvoval.
Také děkuji.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Zazněl zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Pardon, závěrečná slova. Děkuji za upozornění. Pan předkladatel má zájem o závěrečné slovo.
Pro záznam. Já chci připomenout, že v této chvíli panuje nerovnost mezi podnikateli. A bude panovat ještě dlouho. Na tom byla shoda. Proti smyslu podnikání. Proti osobním svobodám. Neústavní. Stát nemá házet klacky pod nohy těm malým. Vám je to všechno jedno, protože vám to Ústavní soud jako celek nezrušil. To je ale hrozně málo. Já vím, že mnozí z vás jsou příznivci - kdyby tady tak byly čtyři, pět velkých firem, velcí kluci si to v lednu domluvili, my všichni bychom byli zaměstnanci, byli bychom hodní, poslouchali bychom. Ale právě o tom píšou ústavní soudci. O tom, kdo a co je základem svobody v České republice. A tento zákon, a to je jednoduchý fakt, je útokem na svobodu. Útokem na svobodu. Takže vy, kteří chcete mít méně svobody, hlasujte pro zamítnutí.
To bylo závěrečné slovo zástupce navrhovatelů. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Zazněl zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Nyní můžeme hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat a tím končí projednávání tohoto bodu. Současně na základě dohody poslaneckých klubů končím jednání dnešního dne v Poslanecké sněmovně. Pokračovat budeme zítra, ve středu 24. ledna, v 9 hodin ráno prvním bodem, který je zařazen jako pevný bod.
Je to opravdu jenom chiméra sociálního inženýrství. Troufnu si tvrdit, že většina z nás v předvolební kampani oslovovala voliče s tím, jak je náš právní řád složitý, jak bychom měli konečně některé zákony zrušit, jak bychom měli zajistit, aby tady nebylo tolik zbytečné regulace. Tak přátelé, teď máme výjimečnou příležitost jeden takový zbytečný zákon zrušit. To je to, co dnes navrhujeme.
Já také děkuji. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Bláha.
Návrh zákona počítá s úplným zrušením zákona. Účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu. Není navrženo pevné datum. Nejsou očekávány žádné zvýšené náklady na státní rozpočet. Stanovisko vlády. Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu zohlednit.
Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášenou paní poslankyni Gajdůškovou.
Obě roviny jsou důvodem, proč uzavírací dobu v době vyjmenovaných státních svátků zachovat. Dovolte mi ale ještě trošičku tento návrh okomentovat. Víte, já jsem byla jedním ze spolupředkladatelů tohoto návrhu zákona, když ho předkládal před pěti lety senátor František Bublan. Ptala jsem se tenkrát v obchodech, protože jsem žena, tak chodím samozřejmě nakupovat. Neobstojí tam ani srovnání s nemocnicemi, dopravou či jinými profesemi, protože i v té nemocnici je omezený provoz o těchto svátcích, stejně tak jako ve všech dalších oborech lidské činnosti. Čili neobstojí ani ten důvod o tom, že podnikatelé přijdou o nějaké své příjmy. Jako žena mám tu zkušenost, že když vím, že nebudu moct jít nakoupit, tak nakoupím víc dopředu, aby náhodou rodina netrpěla. Byla to naprosto jednoduchá úvaha. Byl to minimální výběr těch dnů, kdy se toto dalo udělat.
Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat. - Tam byly uvozovky, ty okrajové oblasti. Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou poslední kapkou, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do šedé ekonomiky - proto jsem taky na začátku připomenul, co je šedá ekonomika a co je příčinou šedé ekonomiky -, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. Vzniká tak malá hyperbohatá elita a pak dále jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie, ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí. Právo podnikat je odvozeno od práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat. Souvisí však i se zákazem nucených prací. Svědčí o tom zkušenosti z minulého, totalitního režimu. Komunistický režim podnikání nejen nepovoloval, ale přímo jej trestal. Kombinace trestných činů spekulace, nedovoleného podnikání a příživnictví nutila každého, aby byl zaměstnán. Respekt ke svobodě musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET tomu však neodpovídá. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. A používám číslo, které používá Ministerstvo financí. Jak je již uvedeno výše, jde především o vlastnické právo, právo svobodně podnikat, o rovnost a zásah do informačního sebeurčení. Zavedení EET totiž představuje nové finanční náklady pro každého podnikatele. Tyto náklady přitom nejsou jednorázové, ale opakující se. Většinové stanovisko Ústavního soudu, že se mají smířit s tím, že jsou oběťmi čtvrté průmyslové revoluce, jak je uvedeno v bodě 79 nálezu, pak v této souvislosti zní značně necitlivě. - Už budu končit, nebojte, příznivci EET. Další riziko systému EET spočívá v jeho zneužitelnosti. Prostřednictvím tohoto systému totiž dochází ke koncentraci citlivých obchodních informací na jednom místě. Ačkoliv nelze vycházet z apriorní premisy nepoctivosti státní správy, nelze současně ani vycházet z toho, že koncentrované údaje o daňových poplatnících nebudou nikdy a nijak zneužity. Pokud totiž Ústavní soud hodlá s odkazem na test racionality tolerovat i natolik razantní a nediferencované zásahy do podnikatelského prostředí a do základních práv daňových subjektů, je otázka, jakou roli chce Ústavní soud v daném systému nadále plnit. To jsou z našeho pohledu klíčové pasáže z disentního stanoviska. Právě proto, že bychom měli hledat rovnost podnikatelského prostředí, a kromě toho, že bychom měli zrušit dotace, tak bychom měli přispět k tomu, že ani EET se bude týkat pouze někoho. V této chvíli to tak je a my navrhujeme, abychom ten zákon zrušili jako celek i s ohledem na to disentní stanovisko Ústavního soudu.
Kdo je proti?